Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi za poslanecký klub Pirátů přednést stanovisko ke státnímu rozpočtu. My máme za to, že vláda rezignovala na snahu hledat úspory v provozních výdajích státu. To je ta naše základní výhrada vůči tomu státnímu rozpočtu. On vzniká fakticky setrvačností, kdy se vezme rozpočet za předchozí rok, plošně se navýší výdaje a pak se v několika málo kapitolách přidá nějaký větší balík peněz. My samozřejmě vítáme to navýšení platů učitelů. Respektive my jsme chtěli zvýšení již od září. Tam nejsou žádné prostředky na modernizaci státu. Dokonce tam nejsou ani pokryté ty kapitoly, které jsou mezi těmi šesti vládními prioritami. Rozpočet vůbec nepočítá s důchodovou reformou, přestože v programovém prohlášení vlády je uvedena mezi prioritami. Dále ten rozpočet vůbec nepřipravuje Českou republiku na možnosti zhoršení ekonomické situace. Na tu krizi, která během příštích let může přijít - ostatně německá ekonomika zpomaluje, i naši ekonomiku už netáhnou firmy, ale spotřeba domácností. Ty signály o tom, že zpomalení nadchází, jsou zcela evidentní.
Tak zahajuji hlasování. Kdo je proti? Pan poslanec Kaňkovský navrhoval, aby to byl druhý bod po tom, který jsme si před chvílí schválili, to znamená po bodu 21 ve čtvrtek. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi body tak, jak byly. Nevím, jestli je to hlasovatelné v této podobě. Oba materiály vám byly zároveň rozdány na lavice.
Děkuji. To potom, až budeme hlasovat, tak bych prosila odhlasovat Sněmovnu tak, aby to legislativně bylo zachyceno a bylo to čisté, pokud na tom bude shoda. Co se týká postupu při hlasování ke státnímu rozpočtu 2019, tak ten návrh postupu by byl následující, pokud samozřejmě nebudou k tomu připomínky. Tento se týká vzniku nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura. To je můj návrh hlasovací procedury.
Ano, já vám děkuji, paní zpravodajko, a já tedy k tomuto bodu otevírám rozpravu ve třetím čtení, i k navrženému postupu, a v tuto chvíli jako první s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kalousek.
Děkuji. Předložili jsme řadu pozměňujících návrhů a řadu pozměňujících návrhů našich kolegů z jiných poslaneckých klubů budeme podporovat. Bez ohledu na to ale, jak dopadne hlasování o pozměňujících návrzích, prosím o pochopení, že nemůžeme hlasovat v závěrečném hlasování ve třetím čtení pro návrh zákona, a to pro parametry, které byly definovány již v prvním čtení. V prvním čtení jsme nabízeli alternativu, méně plýtvavou, méně neodpovědnou, tato alternativa nebyla akceptována, a proto tak jak jsou stanoveny příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu, je to pro nás zcela nepřijatelné. Byl by to dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa. Pak bych ho chápal. Ale předpokládám, že konec světa se nechystá, vláda přesto tak ten rozpočet koncipuje. Je zajímavé, viděl jsem nedávno v nějakém průzkumu, že vlivem masivní propagandy si polovina obyvatel myslí, že zatímco my jsme v krizi dusili investice a škrtili jsme tak ekonomiku, Babišova vláda a Sobotkova vláda investice nastartovala. On opak je pravdou. Ale 75 miliard budou platy státních zaměstnanců.
Takže paní ministryně, otázka. Sice jste zmínila platy, já to odhaduji, že to budou platy, na kterých nejste domluvena se svými koaličními partnery, ale proč v tomto střednědobém výhledu nejsou zohledněny částky, na kterých jste domluvena se svými koaličními partnery a které máte v programovém prohlášení vlády? Pokud vidím částku, která se zvyšuje v roce 2020 o 4 miliardy a v roce 2021 o nula, tak já z toho vyvozuji, že buď nechcete dostát svému programovému prohlášení, anebo budete propouštět zaměstnance, abyste mohli tomu zbytku navyšovat.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Faktická poznámka, pan poslanec Marek Výborný.
Vážená vládo, já jsem trošku překvapen tím, že paní ministryně asi nechce zareagovat na dotaz pana kolegy Bartoně. Ona vůbec nesledovala, co on říkal. Pane kolego, já nevím, jestli jste to dokázal zaznamenat, ale paní ministryni evidentně nezajímá ten bod, který se projednává. Anebo tedy vláda něco říká veřejně učitelům a něco jiného je potom v rozpočtovém výhledu. Bohužel, je to tak.
Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom taková drobnost. Jenom chci upozornit, že opravdu to rozpočtové plánování je evidentně složité a že se může snadno stát, že se na něco i v podstatě jednoznačně plánovaného, roky chystaného zapomene. Tolik jenom taková poznámka k tomu výhledu.
Tak tentokrát už tomu tak není. Končím obecnou rozpravu.
Já věřím, že nemám přesně limitováno, kdy mám vystoupit a kdy ne. Já jsem to řekla ve svém úvodním slovu. Ten růst je tam o více než 5 miliard a nejsou tam započteny platy. Ale logicky tam nejsou započteny. Platy se budou řešit na vládní úrovni a po dohodě se sociálními partnery.
Máte večírek, neměli jste hlasovat o prodloužení jednání. Mám pochopení. Věc, kterou můžeme vyřešit rychle, hnutí ANO dneska odmítlo. To nemůžeme připustit. Tak dneska budeme proti, abychom za měsíc nebo za dva slavnostně oznámili, že jsme ty peníze našli. Tady je to to samé. Ale pak ten materiál nemá žádnou vypovídací hodnotu. Pokud mi nevěříte, tak si to řekneme v září, až přijde rozpočet na rok 2020, a můžeme to porovnat s rozpočtovým výhledem, který za chvilku schválíte.
Poté přistoupíme k rozpravě podrobné.
Tak pro připomenutí. V rozpravě nezazněly žádné návrhy směrem k usnesení. Takže všichni ti, kteří mají pocit, že je něco nedostatečně, tak to vyjádří hlasováním. Já jsem tady připomněl, takže teď to přesně zreprodukuji.
Má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Asi není zájem. Všechny vás odhlásím na žádost a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili. Tak, zdá se, že kdo byl v dostatečné vzdálenosti, tak už je v sále a přihlášen. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení. Už je vyřešený. Návrh byl schválen.
S přednostním právem se hlásí pan ministr kultury. Tak třeba nám to osvětlí. Nicméně musím upozornit, že v takovém případě bychom otevřeli rozpravu. Pan ministr stahuje. Prosím, budeme pokračovat. Pan předseda se hlásí znovu. Prosím klid ve sněmovně.
Tady zazněl veřejný slib, že to bude vyřešeno v rámci exekutivy. Prostě v tuhle chvíli Poslanecká sněmovna jako suverén rozhoduje, zda ty prostředky tam půjdou, nebo nepůjdou. A vy jste rozhodli, že tam nepůjdou. A to je to, co vám vyčítám, a pokládám to za podlé.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti?
Další problém jsou samozřejmě nízké investice. Doufejme, že se alespoň tato kapitola letos podaří vyčerpat. Tak to je asi komentář k tomu rozpočtu jako celku. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak Piráti rozhodně podpoří návrh kolegů ze Starostů na navýšení platů učitelů, který by kompenzoval ten nedodržený slib, kdy vláda nezvýšila platy od září, jak měla podle usnesení této Sněmovny. Tady bych apeloval i na poslance hnutí ANO a ČSSD, aby tento návrh podpořili. Pak máme několik symbolických návrhů. Nemyslíme si, že je vhodné dotovat ze státních prostředků organizaci, která vyznamenává pana Ondráčka. Stejně tak si myslíme, že má dostat podporu pomník Jana Palacha jako symbolické gesto této Sněmovny, že si této osobnosti vážíme. A jsou tam věci v oblasti financování mládeže, ve školství a dále. Ty konkrétní pozměňovací návrhy představili kolegové, kteří je předkládají. A doufáme, že příští rok vláda zkusí více zohlednit ty priority z programového prohlášení, tak aby to prohlášení nebyl jen cár papíru.
Prosím. A další faktickou pan poslanec Ferjenčík.
To mě samozřejmě těší. To je asi důvod, proč to dáváme jako pozměňovací návrh. Piráti obecně nepodporují porcování medvěda. Nicméně pozměňovací návrh, který je principiální, symbolické gesto, nám přijde zcela adekvátní.
Prosím.
Takže jenom dvě poznámky. Co se týče symbolu, tak k tomu se vyjádří paní kolegyně, která byla v minulém volebním období u toho, kdy se Jan Palach skutečně stal symbolem pro Poslaneckou sněmovnu a Českou republiku. Za sebe jenom chci říci tolik, že podle mého názoru výbor pro vědu, vzdělání, školství se k tomu návrhu vyjádřil. Myslím, že tím dal jasný signál. A co se týče symbolu, tak já si myslím, že Jan Palach už je skutečně symbolem. A tady jde o opravu nebo rekonstrukci toho památníku. A k tomu účelu opravdu Ministerstvo kultury už přistoupilo. Čili ten pozměňovací návrh je skutečně nadbytečný.
To byl pan ministr Staněk. A nyní paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka ohledně osobnosti Jana Palacha. Byla jsem to já, která jsem navrhovala, aby se 16. leden stal významným dnem v našem kalendáři. Chvála bohu, politici napříč politickým spektrem tento den schválili. Máme významný den v kalendáři, tak aby si další generace mohly tento den připomínat. Koupil ji soukromý vlastník. Takže z tohoto pohledu bych se chtěla zastat pana ministra, že skutečně naše Poslanecká sněmovna si odkazu Jana Palacha váží. Váží si odkazu umučeného vězně a kněze pana Toufara. A tady bych možná já spíš poprosila pro futuro Ministerstvo kultury, aby nám pomohlo s rekonstrukcí nádraží Vyšehrad a případně i přispělo na rekonstrukci toho pietního místa v Borůvkovu sanatoriu. Tam si myslím, že to skutečně má smysl.
Takže požádám o vystoupení pana předsedu Pirátů Ivana Bartoše a připraví se poslankyně Kateřina Valachová.
Já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který také velmi úzce souvisí se vzděláním a vzděláváním a s jeho dostupností. Můj návrh, který míří na kapitolu státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, není z pohledu toho rozpočtu vlastně navenek tolik vidět. Jedná se o přesun částky ve výši 300 milionů korun. Ty kapitoly, z kterých se tato částka bere - je to kapitola Všeobecné pokladní správy a jsou to dvě kapitoly, kde jsou rezervy na personální obsazení, a druhá ta kapitola je Výdaje na financování programů EU. Tento přesun je důležitý. Ty obce nemají nějaký přirozený nárůst počtu žáků, takže nemohou čerpat evropské dotace. Jedná se o finance, kterými by se naplnil tento titul, a následně by obce mohly z něj čerpat peníze na ony rekonstrukce. Nemusí třeba i zavírat ty školy.
To byl pan předseda Bartoš.
Poměr výdajů na vědu a výzkum, jeden z klíčových ukazatelů, jak myslíme na budoucnost a na modernizaci země, klesá. Neustále klesá poměr výdajů na vědu a výzkum. Co opravdu roste, jsou platy a výdaje státních zaměstnanců, neinvestiční nákupy, sociální dávky a do toho přichází celá řada naprosto nesmyslných, leč nákladných opatření, jako je sleva na dopravu pro studenty a důchodce, plošná, bez ohledu na jejich majetkové postavení, obědy zdarma bez ohledu na majetkové postavení těch dětí a jejich rodin. A předpokládám, že až proběhne audit Evropské komise na Státním zemědělském a intervenčním fondu, bude nutno přistoupit i k bezplatným snídaním a večeřím. Chová se úplně stejně, jako kdybychom měli dům u řeky a věděli, že dříve nebo později přijde povodeň, a nedělali vůbec nic, neudělali žádné protipovodňové opatření, protože bychom říkali: No ona možná ta povodeň nepřijde. TOP 09 proto bude hlasovat proti návrhu státního rozpočtu.
Objevily se zde dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Juránek, poté pan poslanec Vondrák. Tak pan poslanec Vondrák.
Dobré ráno, dámy a pánové. Jako nepřímo oslovený rektor vysoké školy musím sdělit, že během jediného roku jsem se musel vyrovnat, a naše univerzita, s propadem rozpočtu 135 milionů korun. Nevýhoda současných rektorů je, že se musí vyrovnat s nárůstem rozpočtu.
Zcela jistě ne na vědu a výzkum. Pokud ano, pak to bylo jenom proto, že to jinak rozepsalo Ministerstvo školství. Je doložitelné, že výdaje na vědu a výzkum neklesaly v dobách krize. To byla jediná položka, která neklesala. Zatímco rostou výdaje na státní zaměstnance, klesá poměr výdajů k HDP na vědu a výzkum. V tom vidíte, bývalé magnificence, budoucnost národa.
Další faktická poznámka pan poslanec Rais. Máte slovo.
Já bych se vrátil trochu k té historii. Čili tady ta relativní srovnání jsou velice ošemetná.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a s přednostním právem se... Ne, ruší svoji přihlášku pan předseda Farský.
Hezký večer.